Poslední poznámka.
Děkuji, pane předsedo. Vnímám výhrady jak exekutorů, tak věřitelů, tak samozřejmě dlužníků.
Děkuji. Tak pan poslanec Opálka.
Děkuji, pane předsedo. I ty je třeba svým způsobem ochránit a stát svými zákony tak činí.
Samozřejmě že by bylo lepší mít tu na stole komplexní návrh novely a také to bylo v plánu legislativních prací. To jen na vysvětlení, že Ministerstvo spravedlnosti v tomto směru, pokud zaspalo, tak v uvozovkách jde o zaspání, protože čekalo na výsledky ekonomické analýzy, kterou zpracovávala pro účely komplexní novely Vysoká škola ekonomická.
Čili všechno je vymáháno právem. To si myslím, že mám pravdu. Když pan kolega z TOP 09 říkal, že tam je to nahrávání - no ke komu to zase směřuje? To zase tomu dlužníkovi nepomůže. Pro tuto chvíli vše.
Pan ministr chce vystoupit přednostně?
My jsme v Českých Budějovicích jeden čas připravili studijní program Ekonomická gramotnost. Myslím si, že ho nemáme zatím zařazený, není akreditovaný, ale budeme se o to snažit a nebudeme přestávat, protože si myslíme, že toto je skutečně velmi významná věc a naše školství by se mělo s touto otázkou také vypořádat.
Vaším prostřednictvím - všechny pohledávky nejsou vymáhány právem a já si myslím, že to ví úplně každý, že to tak není. Nejsou vymáhány.
Vláda, jak se stalo zvykem, nepředložila vůbec nic. Protože normální má být, že se dluhy platí, a ta přehnaná ochrana dlužníků, ke které začínáme směřovat, nepomůže ani těm dlužníkům. Věřitel bude sedět doma a nebude vůbec rozumět tomu, o čem se ty spory vlastně vedou. A víte, co udělá? Svět, ve kterém dnes žijeme, pokud jde o exekuce, je relativně vyvážený. Má svoje chyby, to já neříkám, že ne. On se zadlužuje proto, že jeho dceruška a manželka mají přehnané finanční nároky a on ty nároky chce splnit. Vztahy věřitelů a dlužníků byly vždycky tématem. To se nám to hoduje, když nám lidé půjčují peníze. Těmito novelami, které teď budeme schvalovat, dospějeme k tomu, že zase ten dlužník bude mít spoustu a spoustu dalších obezliček, jak se vyhýbat tomu, aby splnil povinnosti, ke kterým se - opakuji - sám zavázal. Je to legitimní, že zastupují tyto strany nějakou skupinu. A toho věřitele dnes zastupuje kdo? Nestaráme se o ně. A to je stav, ke kterému bychom dospět neměli.
Vystoupení pana poslance Blažka vyvolalo celou řadu reakcí. Mám tady mnoho faktických, potom jednu přednostní.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já na konto vystoupení pana kolegy Blažka musím reagovat vaším prostřednictvím, pane předsedo. Nejde o dražší, lepší mobil nebo tablet. A my stojíme za těmi, které - jak řekl pan kolega Blažek, paní kolegyně Semelová by to viděla jinak. Paní kolegyně Semelová to v tomto případě vidí naprosto správně.
Děkuji za slovo. Nepřijímáme tu každý měsíc další novelu. Ale hlavně o co tam fyzicky v té novele jde? A protože to v praxi vyvolávalo určité potíže, tak je to teď zpřesňující. O tom můžeme diskutovat věcně.
Cílem je dosáhnout stavu, kdy systém oprávnění nezbytných pro řádný výkon služby bude komplexní a navazující na dosavadní systém, vymezený například zákonem o požární ochraně.
Já se velmi omlouvám, pane poslanče. Děkuji. Prosím, teď je stav pro řádný výkon služby.
Ten příklad z aplikační praxe - tam můžeme uvést možnost nosit uniformu bývalými příslušníky Hasičského záchranného sboru. Kolegyně, kolegové, vřele doporučuji, abychom tento zákon pustili do druhého čtení.
Děkuji panu poslanci Klučkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud žádná přihláška není, obecnou rozpravu končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Má, prosím, někdo nějaký návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Nyní prosím navrhovatelku tohoto bodu paní poslankyni Jitku Chalánkovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, v úvodu svého vystoupení chci poděkovat panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi za jeho vstřícný a věcný přístup a kroky, které jako předseda vlády na pomoc české rodině podnikl. Současně chci poděkovat vám všem, kteří jste v prosinci debatu o dětech zadržovaných v Norsku na půdě Sněmovny umožnili a podpořili návrh usnesení, na jehož základě vláda začala konat. Norskému království jsme prostřednictvím vlády položili ve věci vlastních českých občanů několik jednoduchých a srozumitelných dotazů. Nebudu proto zprávu, kterou jste obdrželi, dlouze komentovat, pouze upozorním na jednu konkrétní chybu, kterou zpráva obsahuje. Píše se v ní, že otázka adopce obou chlapců nebyla norským sociálním úřadem Barnevern vznesena. Opak je pravdou. Mohu to potvrdit jako přímý účastník jednání na místním úřadu ve městě Nedre Eiker, kterému jsem byla 20. ledna osobně přítomna. Upozorňuji na to, abychom si uvědomili, že svým prosincovým hlasováním a kroky, které jsme následně vyvolali, jsme zabránili tomu, aby rodina o děti přišla nenávratně. Jinými slovy, bez sněmovního usnesení, bez aktivních kroků vlády a bez veřejného tlaku by dnes obě děti byly s největší pravděpodobností adoptovány v norských rodinách. Jediným výstupem bylo ujištění, že děti adoptovány nebudou, a vágní příslib výuky češtiny pro oba chlapce.
Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové. Řešíme tady konkrétní osud několika lidí. Prosím o úctu k osudu těch lidí a prosím o klid.
Jak již zřejmě víte, teprve nedávno se uskutečnila náhradní schůzka Evy Michalákové s dětmi, protože v loňském roce jí v rozporu s rozhodnutím soudu Barnevern umožnil návštěvu dětí pouze jednou. Podmínky schůzky považuji za ponižující a téměř šokující. Takové jednání ze strany norských úřadů považuji za naprosto nepřijatelné. Mimo jiné se tím naplňují obavy, že pravým zájmem norského úřadu péče o dítě není zacelování biologických rodin a zachování blízkého vztahu dětí k vlastním rodičům a rodině, ale naopak jejich trvalé oddělení a vzdalování ve prospěch pěstounských rodin. Nyní Barnevern paní Michalákovou dokonce informoval, že k setkání s Denisem v letošním roce vůbec nedojde. To je zatím poslední informace, kterou máme. Zajímavé je, že podle Barnevernu má Denis jevit nedůvěru nejen k matce, ale i k úředníkům Barnevernu.
Status azylanta je svým způsobem výsadní pozicí. Jeho odejmutí navíc nemusí nutně znamenat vyhoštění či nějaké další kroky. Je svrchovaným - opakuji, svrchovaným právem státu, aby rozhodl o tom, komu a za jakých podmínek tento status přizná, a nevidím tedy nejmenší důvod k tomu jej ponechat osobám, které mohou být pro naši zemi bezpečnostním rizikem či které se dopouštějí závažných zločinů. Mám pocit, jako bych pravděpodobně žila v jiném světě, než ve kterém žije pan ministr Dienstbier nebo paní ombudsmanka, a nedokážu pochopit, že někteří lidé mohou tak flagrantním způsobem opomíjet realitu, v níž se dnes vyskytujeme. Nerozumím tomu, proč bychom měli k imigrantům přistupovat mírnějším způsobem než k našim vlastním občanům. Odpověď pana ministra si troufám odhadnout. Ale kladu tuto řečnickou otázku proto, abychom si uvědomili absurditu toho, co jsme v tom návrhu mohli mít. Nicméně jsou jistá základní pravidla, která bychom po nich měli vyžadovat, a mezi ně musí jednoznačně patřit to, aby se vyvarovali snahy o podvádění a trestnou činnost. Ráda bych tedy zde od pana ministra vnitra Chovance slyšela určitou garanci toho, že by v takovém případě setrval na stanovisku svého resortu a postavil by se proti přijetí návrhů, které jednoznačným způsobem budou ohrožovat bezpečnost České republiky.
Děkuji paní poslankyni Černochové.
Vy jste řekla, že je tady obava, že by se pokoušeli získat azyl podvodným jednáním a čekají, že si toho nikdo nevšimne, v případě, že by to tam bylo včleněno.
Děkuji pan poslanci Koubkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák.
Já bych chtěl poděkovat - a přesvědčil jsem se o tom na jednání zahraničního výboru - Ministerstvu vnitra a jmenovitě panu ministrovi za konzistentní postoj v této otázce, o kterém jsem se mohli přesvědčit. Bude tam jeden. Druhý den zazvoní další, bude tam chtít bydlet další, bude tam bydlet za chvilku třetí. Kde je ta hranice, kolik ta rodina si může dovolit živit takovýchto lidí? A teď vztahuji toto na ten stát. A potom přijde věrozvěst od sousedů a řekne: "No, ale oni se opravdu mají špatně a vy máte povinnost se o ně postarat. A my vám na to ani nijak nic nedáme, ale starejte se o ně." Až tito lidé řeknou "já ve svém bytě živím, kupuji pivo, kupuji víno třem sociálně slabým, bezdomovcům", já ocením tyto lidi a budu říkat "vy do toho opravdu máte co mluvit, protože vy to dobro opravdu děláte". Ale tito lidé, od těch to opravdu neberu.
Veškeré pozměňovací návrhy, které budou podány k této důležité normě, Ministerstvo vnitra podrobí určitému bezpečnostnímu skenu a dáme k němu své vyjádření. Vláda rozhodla o tom materiálu v této podobě, vyřadila některé body, a to právě na základě názorů Ministerstva vnitra. Já si nemyslím, že je potřeba na tom cokoliv měnit. My máme určitě povinnost pomáhat těm bezmocným a bezbranným. A tady je to i na debatu s našimi partnery, především s Italy. Jinak buďte ujištěni, že veškeré pozměňovací návrhy Ministerstvo vnitra velmi pečlivě prozkoumá.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 174 poslanců a poslankyň, pro 141, proti žádný. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh výboru k projednání? Konstatuji tedy, že tento návrh nebyl přikázán žádnému dalšímu výboru k projednání, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Pan ministr ale ještě u stolku zpravodajů zůstane, protože dalším bodem našeho jednání je Poprosím i tady pana ministra vnitra, aby nám předložený návrh uvedl.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a katastrální zákon. Účelem navrhované novelizace jsou -
Já se velmi omlouvám, pane ministře, že vám do toho zasahuji, ale dovoluji si přerušit debatu svých kolegů a kolegyň, kterou tady vedou.
A to neříkám etnicky, ale naopak ti, kteří to platí, jsou naopak ta většina, ta pracující většina, a na ty bychom neměli rozhodně zapomínat. Protože to sice nemáme personifikovat, ale vzhledem k tomu, že je zvolena poslanci ČSSD, ANO, TOP 09 a dalšími ještě na dalších pět let, tak skutečně to musíme z tohoto pohledu vidět. My nejsme na konci období, my jsme na začátku toho období, kdy poslanci ANO, ČSSD, TOP 09 a další, jestli si vzpomínám dobře, veřejně podpořili volbu paní Šabatové a přihlásili se k tomu, že se budou hájit na prvním místě zájmy Romů, zájmy muslimů a zájmy dalších. Od toho tady máme třeba Českou obchodní inspekci v jiných případech, která to má v popisu práce, že hlídá kvalitu spotřebního zboží a podobně, ale nechápu, kde tyto nápady bere ombudsmanka. Já vůbec nechápu ani, kdo to platí, kde na to berou čas vlastně ti lidé, že se vymyslí provokatéři, kteří provokují majoritní společnost, a potom ještě po ní žádají odškodné. A naopak je to problém i mých romských přátel, kteří si na to stěžují. Jsou to slušní lidé, často mají vysokoškolské vzdělání a holt mají problémy taky takové. Ale rozhodně cesta proti diskriminaci nevede tímto, co vy předvádíte. To tedy absolutně ne. A od té doby, co pracuji, tak žádnou diskriminaci nezažívám, to vám můžu říct. Takže to je ten návod z praxe.
Přednostní právo pana předsedy Kalouska. Upozorňuji všechny, kteří se hlásí s technickými poznámkami, že jsme mimo bod, to znamená pouze přednostní práva. Vítám mezi námi pana guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera. Pan guvernér si teď sedl, ale já ho prosím, aby se znovu postavil a ujal se slova u řečnického pultu a uvedl nám zmiňovanou zprávu.
To vše se pak promítlo do velmi dobrých výsledků na trhu práce. Počet volných pracovních míst je nejvyšší za zhruba šest let. I v tomto roce, podotknu, setrvává jenom velmi mírně nad nulou, což je hluboko pod tolerančním pásmem České národní banky. Nicméně je to způsobeno v tuto chvíli primárně nepříliš dobrým vývojem v eurozóně, který se stále ještě promítá k nám, a pro nás příznivým vývojem na cenách ropy. Pokud jde o prognózu, prognóza je založena na předpokladu stability tržních sazeb na tzv. technické nule a používání kursu jako nástroje měnové politiky do konce roku 2016, tedy na celém horizontu. Současně jsme samozřejmě konstatovali, že jsme připraveni případně upravit měnovou politiku, pokud by se ta rizika naplňovala příliš výrazně.
Není to tak. Já si myslím, že ten důvod tady je, proč povolit případné zvýšení za ideálních podmínek této rychlosti. Sáhněte si do něj. Protože ty úseky k tomu přímo svádějí a žádná vyšší nehodovost stejně není. Neznamená to automatické zvýšení, je to pouze možnost, tak toho využijme na tom dnešním jednání a schvalme to!
Nyní eviduji několik faktických poznámek - pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Bendl. Máte slovo.
Já mám takovou sémantickou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Kudela. On říká: já bych chtěl, aby byla zachována koordinační role policie. Ale současně chce a navrhuje, aby stanovisko policie bylo závazné. To se prostě vylučuje ve významu těch slov. Když něco koordinuji, tak mám několik stanovisek a nějak rozhodnu. Pokud jeden z těch účastníků má právo veta, tak ten rozhoduje a nic se nekoordinuje. Já myslím, že to je poměrně jednoduché, pokud se podíváte na význam slov. Já naopak podporuji návrh hospodářského výboru, který to právo veta policii nedává. Ale ta možnost existuje.
Máte slovo. Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvu, která ke mně dorazila, a to je, že dnes od 11.10 do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler. Mám zde ještě další faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.
Když budete jezdit po amerických dálnicích, tak skoro každá dálnice vás svádí k vyšší rychlosti a nikdo tam tak nejezdí, protože za to jde do vězení. To je úplně jiný problém.
Já vám děkuji. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Šidlo, pan zpravodaj. Máte slovo.
To nelze porovnávat s Chorvatskem ani s Německem, kde ty parametry jsou postaveny úplně jinak, a my tady vlastně tímto pozměňovacím návrhem prolamujeme tento limit směrem nahoru.
To se vracíme skutečně o řadu a řadu let zpátky. Nikdo tady neomezuje práva státu, pokud jednička silnice prochází obcí, nicméně skutečně tam potom můžou dělat dílčí opatření, ale také potom investor si nese zodpovědnost za to, co tam jeho inženýři napáchali. Takže to je naprosto v pořádku.
Ve druhém čtení je na pořadí Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh byl představen již při prvním čtení, takže budu velmi stručný. Předkládaná novela sleduje tři základní cíle. Ve své podstatě se jedná o poměrně drobné změny posilující zejména boj proti korupci a praní špinavých peněz, ke kterým jsme zavázáni mezinárodními smlouvami, tudíž podle mě něco, o čem není třeba vést nějakou rozsáhlou debatu, a z tohoto důvodu žádám Sněmovnu, aby návrh podpořila ve druhém čtení.
Děkuji, pane předsedající. Na své 27. schůzi 25. února tohoto roku přijal usnesení číslo 103, kterým doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila v předloženém znění.
Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa. Do obecné rozpravy se ptám ještě jednou, jestli se někdo hlásí. Nenuťte mě porušovat jednací řád.
Ještě jednou, pane předsedající, děkuji. Kolegyně, kolegové, k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému. Ve zprávě ze čtvrté hodnotitelské návštěvy hodnotitelů výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu vyplynul požadavek upravit u trestných činů podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti trestnost přípravy takových jednání. Toto však vnímám jako nedostatečné a plně nevystihující požadavek hodnotitelů.